Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Jde totiž o Prosím, pane ministře. Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Nemusíte rušit svého stranického kolegu. A prosím nechte ho se vyslovit k tomuto tisku po projednání ve výborech.
Myslím si, že jsme spojenci v celé řadě věcí. Ty vztahy jsou velmi intenzivní a myslím si, že není problém v tom, aby se jim dostalo takového komplexního právního ukotvení. Naopak z Nového Zélandu tak úplně nevyužívají, ale z naší strany je poměrně velký zájem mladých Čechů tam strávit tuto pracovní dovolenou nějaký čas. To říkám, jen abyste věděli, že ty vztahy jsou opravdu intenzivní a dobré a měli bychom tu smlouvu podpořit.
Děkuji panu ministru zahraničí. Žádám tedy zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Matěje Fichtnera, aby nás informoval o jednání ve výboru.
Já děkuji. Jak už říkal pan předsedající, ten tisk s usnesením zahraničního výboru máte u sebe. za prvé doporučuje
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Ptám se, jestli pan ministr má zájem o úvodní slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, přicházíme k další úmluvě Rady Evropy. Opouštíme téma terorismu, abychom se dostali k tématu neméně závažnému, a to je obchodování s lidskými orgány. Další dvě výhrady, ty jsou obsahové. Prosím i v tomto případě o podporu.
Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci Chalupovi.
Zkuste si to někdy načíst.
Není nikdo, nikdo se nehlásí. Mohu tedy rozpravu znovu uzavřít. A závěrečné slovo pana ministra. Prosím, pane ministře, máte závěrečné slovo.
Děkuji. Tohle je papír ze Štrasburku. To je jiná organizace. Je to organizace celoregionální. Jenže ono se u nás nezmění nic, protože jsme si to splnili dopředu, ne proto, že by to byl jen bezcenný cár papíru. Poslední, co musím zmínit, je odpověď na otázku, proč nám to trvalo tak dlouho.
Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Není tomu tak. Má někdo jiný návrh? Prosím, pane poslanče, váš návrh. Budeme hlasovat. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Budeme se zabývat přikázáním nejdříve zahraničnímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Až po něm se měl hlasovat výbor zahraniční. Prosím, abychom tato dvě hlasování opakovali.
No, to nemohu udělat, protože nemáte pravdu, paní kolegyně. Jde o mezinárodní smlouvu, nikoliv o zákon. A podle jednacího řádu se použije pro jednání o mezinárodních smlouvách jednání o zákonech, tedy o tzv. garančních výborech, jenom subsidiárně.
Takže bych se vás, pane místopředsedo, zeptala, co by se stalo, kdyby v tuto chvíli, když jste dal hlasovat o zahraničním výboru jako garančnímu, kdyby také prošel.
Já jsem nechal hlasovat o návrhu organizačního výboru - Pokud namítáte postup předsedajícího, tak to navrhněte pozitivně a já to nechám odhlasovat.
V průběhu hlasování o zahraničním výboru jsem se vás ptala, jestli zahraniční výbor je výborem garančním. Vy jste řekl na mikrofon - garanční. Takže já vám teď, pane místopředsedo, nerozumím. Skutečně to hlasování je zmatečné. Já nemám nic proti tomu, aby byl v uvozovkách garančním výborem výbor zahraniční, ale v tom případě byste měl otevřít znovu možnost navrhovat výbory. Ale prosím, abychom tady skutečně dodržovali tu proceduru. Já vím, že se jedná o mezinárodní smlouvy, že je to trošku jinak.
Kanaďané jsou přesvědčeni, že pro Ameriku a pro Spojené státy bude ale velmi obtížné vážně do takovýchto ochranářských opatření vstoupit mezi Kanadou a Spojenými státy, protože si myslí, že ty ztráty by byly obrovské, především také pro Spojené státy samotné. Myslím si, že Kanada je velmi zajímavý partner. Mají zájem o to, abychom své síly spojili. Oni mají v tomto obrovskou sílu, to je třeba si uvědomit, ale pro nás to může být velmi užitečné.
Budeme pokračovat v rozpravě faktickou poznámkou pana poslance Roma Kostřici.
Děkuji za slovo.
Pravděpodobně dostanete hned odpověď. Prosím, pane zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Upozorňuji vás, že ve 13 hodin vás tak jako tak přeruším, pokud byste měl delší projev, a vyhlásím polední přestávku.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, vzhledem k ubíhajícímu času se pokusím omezit na fakta. Zároveň říkám, že plně souhlasím s tím, co řekl ve vztahu Česká republika - Kanada. To je bez diskuse a já si myslím, že tady není nikdo, kdo by to oponoval. Podle té smlouvy, jak jsem si ji podrobně přečetl, a bohužel ona je docela nepřehledná, protože obsahuje obrovské množství výjimek, jsme se v rámci vyjednávací pozice Evropské unie dostali do silného pozadí. Kdyby se držel faktických věcí, odpustil bych si to, ale použil politického kontextu srovnání této dohody s posametovým vývojem České republiky a výhledem toho postupu, jaký byl. Má to tu mezinárodní souvislost, a to souvislost s nejdemokratičtějším státem světa , Spojenými státy americkými, a jejich poprezidentským vývojem v rámci mezinárodních smluv. TTIP je pozastavena, byť Američané říkají, že je mrtvá. Dohoda Ameriky s Asií - to už nedoufají ani ti Číňané, že by se mohla nějaká sjednat. Američané již dneska avizují, že by ji rádi revidovali.
Tato úprava byla pod záštitou evropského výboru pro trestní problematiku předložena a schválena výborem ministrů Rady Evropy 9. července 2014 a celá úmluva byla předložena poměrně nedávno k podpisu členským státům Rady Evropy 25. března 2015 ve španělském Santiagu de Compostela. O čem tato úmluva je? Jenom v rychlosti bych pro vaši informaci tu smlouvu jaksi zrekapituloval. Ta smlouva má jednu preambuli, která říká, co je snahou. Snahou je vymýtit obchodování s orgány. Článek první stanovuje hlavní cíl úmluvy. Článek druhý stanovuje rozsah a použití pojmů. V tomto musíme říct, že tuto problematiku dobře zpracovává náš transplantační zákon, celkem bez problémů. Článek číslo čtyři říká, co je nezákonný odběr lidského orgánu a které věci se ho týkají. Článek číslo pět se týká použití nezákonně odebraných orgánů pro účely transplantace nebo pro jiné účely. Tady je kriminalizováno úmyslné použití nezákonně odebraných orgánů a řeší to zase trestní zákoník. Tady jsme uplatnili další výhradu, protože je rozdíl mezi českým trestním zákoníkem a úmluvou. Řeší to jednak trestní zákoník, jednak transplantační zákon. Článek číslo sedm definuje a postihuje nezákonné navádění, sjednávání, nabízení nebo žádání o neoprávněnou výhodu. V podstatě říká, že nikdo nemůže prodat svůj orgán nebo za to získat nějakou výhodu. To znamená, že nemůžete ani se svým vlastním orgánem obchodovat, to znamená, chtít výhodu za to, že například když zemřete, že bude váš orgán použit pro účely transplantací. Kriminalizuje, řeší trestní zákoník. Řeší trestní zákoník. Máme řešeno zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. A tím se blížím ke konci.
Já opravdu v tuhle chvíli nemohu udělat nic jiného. Dobře, děkuji. Mohu tedy otevřít znovu diskusi o tom, kdo má jiný návrh, aby byl projednán tento tisk kromě návrhu organizačního výboru k projednání v zahraničním výboru v jiném výboru. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím o klid. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro bezpečnost.
Budeme navrhovat zkrácení lhůty na 30 dnů. Děkuji.
Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Miholu o jeho zpravodajskou zprávu. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které je první přihlášena paní poslankyně Jana Černochová. Pan ministr ještě v rozpravě.
Omlouvám se.
Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Včera jsem tady otevřel problém, který vyvstal se zákonem, který jsme tady probírali, a to zákonem o silničním provozu a o regulaci taxislužby. Včera to neprošlo, aby se v tomto zákoně debatilo i o této smlouvě. Je možná pouze liberalizace toho trhu. To znamená odregulování. Ale zpětná regulace není možná, protože se dostanete pod sankce investiční rozhodované rozhodci.
Vylosované pořadí jednotlivých poslanců už máte na stolech a prosím o dochvilnost.
Jistě jste si všimli, kolik obchází tyto budovy turistů batůžkářů. Aniž by tady existoval jakýkoliv přehled, co v tom batohu tito turisté mají. Kolik se tady potuluje bezdomovců klečících u vhodných míst a žádajících turisty o příspěvek k sociálnímu zabezpečení bezdomovců. A teď obecně, jak funguje tato bezpečnostní situace v České republice v rámci prevence terorismu? Přece se to po nás jenom chce. Zkusme se tedy nad tím zamyslet. Padl tady apel ohledně bezpečnosti parlamentu. Protože to, co se tady momentálně děje kolem těchto budov, to s bezpečím nemá vůbec nic společného. Nejsou schopni tu projet. A teď nehovořím o teroristickém útoku, ale o obyčejném, promiňte mi, obyčejném požáru, který tady může vzniknout. Nás to nechává chladné, protože co kdyby náhodou se toho někdo ujal a napsal do novin, že chceme... A takhle přistupujeme i k prevenci terorismu. Takhle přistupujeme k těmto otázkám dnes a denně. Dokud se něco nestane. A já mám strach z toho, aby se náhodou něco nestalo, a potom jsme všichni křičeli, jak to, že jsme nic neudělali? A to nejenom hospodářskou, ale i politickou. Budu velice rád, když tyto činnosti budou někde napsány, budou zmapovány a budou připraveny podklady, aby se u nás, kdyby náhodou nějaká šílená hlava vymyslela, že chce zaútočit na Českou republiku, ať z jakýchkoli důvodů, jsme měli tu prevenci opravdu připravenou. Děkuji vám za pozornost.
Já bych jenom pro ty z vás, kteří to budou projednávat v příslušném výboru, tuhle materii, připomněl, že ve státním rozpočtu máme na prevenci kriminality celých obrovských 20 mil. korun. A když si to dáte do kontextu s tímhle, možná to bude zajímavé čtení, zajímavá diskuse.
Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo dál v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Nechtěl jsem čekat až na závěrečné slovo, takže jsem se hlásil na poslední chvíli, takže proto jste to možná neviděl. Ten bod se jmenuje Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu. Já vám přečtu, kolegyně a kolegové, některé pasáže z toho sněmovního tisku. Účelem úmluvy je zvýšit úsilí smluvních stran při prevenci terorismu a jeho negativních vlivů. Úmluva činí zavedením určitých úmyslných skutků, to je to, o čem jsem mluvil, které by mohly vést ke spáchání teroristických činů jako trestných činů. Tam jde už o následky. Nezlobte se na mě, pane ministře, já tam o prevenci nevidím téměř nic. Tady vidím, že to bylo někdy z roku 2007 - 1. června 2007 ji ratifikovalo 37 členských států Rady Evropy. Tak my jsme to pomalu deset let neratifikovali, nic se nedělo. Co se změní, kdy to ratifikujeme? Změní se pouze to, co částečně už navrhovali kolegové z Úsvitu, nějaké právní ohodnocení trestných činů, které souvisí se spácháním terorismu. Ale o faktické prevenci, prevenci proti teroristickým útokům a terorismu, se nezmění vůbec nic a není to ani v tomto tisku. Je to klasický papír z Bruselu.
Pořád máme otevřenu rozpravu.
Děkuju za slovo. Asi tady souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, a čistě pragmaticky, ono se toho opravdu tím, že se k tomu připojíme, moc nezmění. Ale my musíme tady odvést práci v boji proti terorismu nebo prevenci. Takže to, že to teď odsouhlasíme, já s tím vůbec nemám problém, ale čeká nás spousta práce.
Odpověď na váš pohled směrem k nám v rámci pomoci Sýrie. Média o tomhle nerada píšou, protože to není úplně sexy, ale je to pravda. My se opravdu snažíme pomáhat. A jestliže se něčemu snažíme zabránit, tak je to nelegální migrace nelegálních migrantů, radikálů, do České republiky. Vy jste říkal, že vy jste se snažili prosadit. Vždyť máte většinu. Celou dobu této Sněmovny má vaše koalice většinu. Měli jste možnost zákony prosazovat. Prosadili jste jiné. K jednorázovému příspěvku si myslím, že velmi přispěla naše kolegyně Jana Hnyková, která za to velmi bojovala. Pomohli jsme. Ačkoliv jsme opozice, tak konstruktivní. Pomohli jsme. Tak neříkejte, že to nebylo fér. Bylo to fér. Mohli jste udělat daleko víc, neudělali.